Dále cituji: "Já nevím, co je důchodová reforma, já vím, že budeme zvyšovat důchody." My se jenom odkazujeme na to, že váš pan předseda, který tu teď není, říká, že tu důchodovou reformu má hotovou. Některé, klidně můžete říct, zestárly v čase. Pojďme se o tom bavit, že je změníme a můžeme se o tom bavit.
Děkuji. Jako další pan poslanec Igor Hendrych, poté pan poslanec Jiří Mašek a další, prosím.
Nezaznělo tady, myslím si, jedno podstatné. No, protože se snažíme ušetřit na současných důchodcích co nejrychleji, abychom to stihli, aby nenaběhl zákonný nárok na mimořádnou valorizaci v září. To je moje odpověď, ale třeba pan ministr mi poskytne nějakou jinou. Běžte co nejdříve, může vám to udělat až tisíc korun navíc. Teď prostě děláme takovéhle krkolomné věci, které si nikdo desítky let zpět nedovolil udělat, aby takhle skokově najednou posunul nárok na starobní důchod. I předčasný důchod je starobním důchodem.
Já vám také děkuji.
Já jsem nic takového nezaznamenala. Naši kolegové si připravují proslovy, které mají hlavu a patu, kdežto vy nám tady oprašujete nebo očucháváte mrtvou pokojskou.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě mají poslankyně Adámková a připraví se pan poslanec Nacher - faktické poznámky. Prosím. Nyní je na řadě pan poslanec Nacher a připraví se pan poslanec Beitl. Nyní je připravena paní poslankyně Oulehlová. Prosím, paní poslankyně.
Navržená opatření směřují možná ke stabilizaci veřejných financí, i když i o tom silně pochybuji, jdou však na úkor jedné z nejvíce ekonomicky ohrožené skupiny osob, která již déle čelí kvůli inflaci, růstu cen za energie, bydlení, potraviny, léky a zdravotní pomůcky značným finančním problémům. Navrhované řešení je navíc nesystémové a dále znepřehlední již tak složitý důchodový systém. Vyžádá si rovněž nezanedbatelné administrativní i finanční náklady související s touto změnou. Podle návrhu na úpravu předčasných důchodů se změnami řady pojištěnců, konkrétně žen, které vychovaly dvě a více dětí, tak se jich změna nijak nedotkne. S tímto tvrzením také nemohu souhlasit. Uvedu příklad ženy narozené v roce 1964, která vychovala dvě děti. Podle stávající právní úpravy by mohla odejít do předčasného starobního důchodu v roce 2024, tedy v 60 letech, podle návrhu však bude moci odejít o rok a 2 měsíce později. Ještě hůře na tom bude žena narozená v roce 1965, která vychovala dvě děti. Podle stávající právní úpravy by mohla odejít do předčasného důchodu v 60 letech, podle návrhu však bude moci odejít až v 61 letech a 8 měsících, tedy o rok a 8 měsíců později. Není tedy pravdou, že se změna žen, které vychovaly dvě a více děti, nijak nedotkne. V mnoha případech jde o náhlý skokový posun možnosti vzniku nároku. Posun téměř o dva roky není posun mírný.
Děkuji moc, pane předsedající. Má kolegyně Lenka Dražilová řekla velkou spoustu věcí, velkých pravd, úplně mi mluvila z duše, takže já to teď tady trošičku budu samozřejmě modifikovat, abych se neopakoval. Senior je starší člověk a v určité společnosti je brán jako nejstarší člověk, velmi vážený. Vážíme si my skutečně v tuto chvíli všech našich seniorů, těch, kteří tady skutečně historicky vybudovali nějaké základy naší společnosti? Pokud se podíváme i na stáří jako na fenomén, tak ho můžeme rozdělit na rané stáří, to jsou všichni ti, kteří mají mezi 60 a 74 lety, to jsou ti, kteří jsou vlastně na začátku bych řekl svého stáří, své seniority. Omezuje se jeho kontakt s lidmi, se svými spolupracovníky, přemýšlí samozřejmě dlouhodobě o tom ten člověk, co bude jako senior dělat, a plánuje si samozřejmě taktéž to, jestli půjde, nebo nepůjde do předčasného důchodu.
Kdyby tady byl pan Kučera, tak by mě třeba ocenil, mám tady spoustu papírů, ale nečetl jsem to, mohl bych to natahovat jako na dvě hodiny, ale chtěl jsem mít věcné otázky, které jdou k jádru pudla. Děkuji za vaši pozornost.
Děkuji, pane ministře, vy jste jako jediný přihlášený s faktickou poznámkou. Výborně, takže teď pan ministr s přednostním právem, prosím.
Je to ztráta pro, řekněme, trh práce. Odcházeli evidentně lidi, kteří nebyli v situaci, že odchází proto, protože z jejich, řekněme třeba zdravotního stavu, opotřebení únavy by standardně odcházeli do důchodu, jako odcházeli v těch letech předchozích. A s vysokou pravděpodobností se stane to, že ani dlouho po tomto období ta situace nenastane. A já objektivně říkám, nemyslím si, že to je fér, nemyslím si, že je fér, aby v roce 2022, v roce 2023 nějaká část několika desítek tisíc lidí měla výrazně vyšší výhodu oproti lidem, kteří prostě ji předtím neměli a mít potom nebudou. Takže to je ten zásadní důvod, proč je tady tento návrh teď, proč je předřazen a proč i jeho účinnost je naplánovaná tak, jak je naplánovaná tím prvním dnem následujícím poté, co to vyjde ve Sbírce zákonů. Takže to je jeden podstatný důvod, proč se toto dělá. Nikdo si tu otázku nepoložil. Nicméně k těm dalším dotazům. A vy jste tady někteří srovnávali to zahraničí, já jenom chci upozornit, že třeba v Německu jsou důchody plně daněné a dokonce se z nich odvádí sociální pojištění. Takže nelze porovnávat objem výše výplaty tak, jak to dělají i některá média, a neumět to očistit od toho, že je z toho potom odváděna daň a je z toho placeno i pojištění. Je to v mnoha zemích Evropy. Stejná debata probíhá třeba v zemích Beneluxu, kde oni budou ve své legislativní úpravě vlastně koncipovat velmi podobný model. A vlastně pohybujeme se v tom očekávaném rozmezí někde mezi 65 a u některých zemí dokonce až 68 let. Takže nelze vytrhávat jeden argument a ten říkat a porovnávat ho jenom čistě a nevidět ten kontext i těch ostatních parametrů. Ten současný systém, jak je nastaven dnes, kdy se při mimořádné valorizaci zvyšuje ta procentní míra pouze u té zásluhové části důchodů, tak to vede k tomu, že se dlouhodobě rozevírají nůžky, a tou vlastně řádnou valorizaci se navyšuje ten důchod. Ale nemůže tady nikdo používat argument, že těm seniorům v budoucnu nebude plně dorovnána ta otázka dopadu růstu inflace. Bude plně dorovnána. A k tomu plně bude valorizována ta zásluhová část o tu inflaci. Takže oni to dostanou, plně dostanou tu částku, kterou dostat mají. A nebude to vytvářet rozevírání nůžek mezi nízko- a vysoce příjmovými důchodci. Já chápu, že celý systém výpočtu důchodů, systém valorizací a rozdíl mezi řádnými a mimořádnými je věc, kterou není úplně jednoduché pochopit.
Demografie je jasná, v tom samozřejmě se úplně všichni shodneme, že se nám nerodí děti, vždyť meziročně máme o 10 000 dětí méně. Ale opravdu tady máme velký nesouhlas s touto novelou zákona, která mění právě tady tyto tři parametry u předčasných důchodů, mimořádných a řádných valorizací. Já vím, že tady pan ministr říká nějaké číslo 320 miliard korun, že to bude do budoucna. Já vím taktéž, že například v poměru HDP máme, opravdu jsme spíše v té druhé polovině tabulky, co se týče starobních důchodů na hrubý domácí produkt, a průměrně jsme samozřejmě pod průměrem Evropské unie. Ta vydává mnohem více na důchody z různých zdrojů, než je tomu v České republice. Proto nemám rád, když budeme... nebo nestrašme prostě lidi, že na starobní důchody do budoucna nebude. Každá vláda to nějakým způsobem měla. Já jsem rád, že v tom pan ministr Jurečka je akční a akčnější než například jeho předchůdci. Nicméně jak říkám, nemá to žádný systém v tuto chvíli, žádný kontext, žádné souvislosti. Nevíme, kolik se ušetří na obraně, na školství, na vnitru, na místním rozvoji, ale víme, kolik se ušetří na důchodcích na MPSV.
Děkuji, pane poslanče, a vyvolal jste několik faktických poznámek.
Zaznělo tady, že je někdo hovado - nevím, kdo je hovado, ale já tady jenom říkám konkrétní čísla, fakta. Od roku 1996 do letošního, respektive loňského roku to prostě takto je.
Já jsem neviděl, s čím vystoupí pan ministr, takže já ho můžu jenom doplnit. To znamená, myslím si, já nebudu tak příkrý, že bych tady uváděl lež nebo nepravdu, myslím si, že poukazování na udržitelnost nebo údajnou udržitelnost důchodového systému, pokud bychom nepřistoupili k opravdu výrazným změnám v jeho parametrech, tak je minimálně tato informace podle mě nekorektní a nesprávná. Děkuju mnohokrát.
Moc děkuji za tu tabulku. Pokud tedy tam ta kumulace takto vznikla a jste s tím teď v tuto chvíli najednou tak strašně nespokojeni za těch x let, tak jste byli několikrát ve vládě a mohli jste s tím něco dělat. Takže náš stát se vždycky staral o starobní důchodce.
Navíc nyní lze odejít do předčasného starobního důchodu v 60 letech, nově to bude možné až od 62 let. Takže pokud teoreticky kdokoliv plánoval odchod do předčasného důchodu například v lednu příštího roku, protože mu bude 60 let, bude si muset ještě další dva roky počkat a o této zásadní změně pravidel se dozví doslova pár týdnů předem. To má být předvídatelnost práva a slušný postup státu vůči občanům? To je jedno, jaké kategorie, jestli jsou to důchodci, mladí nebo pracující. Situace, kdy jeden den platí určité podmínky a druhý den podmínky jiné a výrazně horší, je nepřijatelná a bezprecedentní. Je to totiž dlouhodobě nekoncepční jednání. Žádná vláda si ještě v moderních dějinách české demokratické státnosti nedovolila takto skokově a ze dne na den zvýšit plošně o dva roky věk nároku na starobní důchod, byť předčasný. Stále jde o starobní důchod, pro jehož výplatu musí žadatel splnit náročné podmínky. Nyní stejnou dobu odvádění důchodového pojištění, nově dokonce o pět let delší dobu odvádění tohoto pojištění, a ještě mu zvednete důchodový věk o dva roky? Jde doslova o vládní politickou zvůli a zlovolnost. Přitom jde o lidi, kteří celý život odváděli stejně vysoké důchodové pojištění a ten druhý se provinil pouze tím, že odešel do předčasného důchodu později než ten první. Ale teď ještě k valorizacím důchodů. Vysoká míra inflace je totiž nadále určujícím rysem české ekonomiky a přepsala se i do inflačních očekávání přes využití nejrůznějších inflačních doložek, například u nájemních smluv. Vláda navíc současně navrhuje zvyšování spotřebních daní a zvýšení doprovázené chaosem v oblasti DPH, čímž připravuje půdu pro další a další pokračování ještě vyšších inflačních očekávání a trvale vysoké inflace. Omezení zákonné valorizace důchodů jasně ukazuje, že vláda vůbec netuší, co se v ekonomice děje. Vláda se vůbec nevěnuje makroekonomickým prioritám a místo toho jednotlivé vládní strany na pětikoaličních jednáních licitují o rozpočtových položkách, které škrtnou či oslabí, aby následně hledaly nedůvěryhodná zdůvodnění, proč tak vlastně učinily. Jak jsem již předeslal, klíčovým problémem je tedy vysoká inflace. Důchodci byli dosavadním zákonným valorizačním schématem chráněni právě před vysokou inflací s hlavním cílem, aby měli zajištěn nárok na stále stejnou část spotřebního koše, tedy stejný nebo podobný přístup k základním životním potřebám adekvátním jejich věku a životní situaci. Vláda tedy navrhovanou změnou valorizačního schématu, která postihuje všechny příjemce důchodů, vůbec neřeší stabilitu veřejných financí, ale ukazuje tím jen na svou vlastní neschopnost stanovit si priority hospodářské politiky, nějakou koncepci, systém a potom to realizovat. Vláda namísto toho, aby řešila dlouhodobé problémy na straně rozpočtových příjmů, a hlavně výdajů, rozeštvává mezi sebou jednotlivé generace a společenské skupiny a jen připravuje půdu pro další ekonomickou krizi. Ale já tady musím jednoznačně říct a poděkovat panu ministru Jurečkovi, že alespoň s námi třikrát jednal, byť ty schůzky byly formální, ale mohli jsme se k tomu vyjádřit a něco k tomu říct.
Teď bych jenom ještě úplně poslední otázku a odpověď.
Pan vicepremiér - vidím, že chce reagovat. A ještě chce reagovat i pan poslanec Haas?
Já jsem to tady vysvětloval.
Snad je to takto dostačující.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já to trošku zkrátím, protože jsem už některé věci tady dneska sdělil, které jsem sdělit chtěl. Můj pozměňovací návrh cílí na to, abychom vrátili povinnou dobu pojištění na 35 let v případě žadatelů o předčasný důchod. Současná konstrukce Ministerstva práce je, aby se navýšila na 40 let. Mimochodem, stejný názor tak jako my v klubu hnutí ANO má na to i Kancelář ombudsmana, která s námi komunikovala na posledním jednání výboru pro sociální politiku a vyjádřila úplně stejnou obavu. Nemáme seznam náročných profesí ještě v tuto chvíli, to se také teprve tvoří, a samozřejmě budeme rádi, pokud bude nějaký smysluplný dokument. Tady mám pocit, že vzniká nějaká teorie o tom, že jsou lidé v České republice líní, že se jim nechce pracovat, a proto odcházejí do předčasných důchodů, a to přesto, že budou v těch předčasných důchodech trvale penalizováni a že se jim to už nikdy nevrátí.
Zaznívaly tady na půdě Sněmovny, ale i v tom veřejném mediálním prostoru různé nepravdivé informace, že nebudeme pokrývat dopady inflace. O tuto mimořádnou valorizaci bude tedy nejbližší pravidelná valorizace potom nižší. Znovu to jenom stručně shrnu.
Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V prvním čtení byl podán návrh na zamítnutí, ten nebyl schválen. Poté byl podán návrh na zkrácení projednání ve výborech na 30 dnů a ten návrh byl schválen. Výbor pro sociální politiku projednal tento návrh zákona 21. června a přijal usnesení, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona. A ještě na doplnění.
Já zde před vámi stojím jako bývalá ministryně financí, ale současně také jako babička, a jasně tady říkám, že tomu tak není. Budoucnost našich dětí a vnoučat skutečně není ohrožena současnými důchodci. Budoucnost našich dětí a vnoučat si vytvářejí oni samotní za přispění státu, který má podporovat kvalitní školství, který má podporovat inovační procesy v zemi a který má podporovat hospodářský růst, ze kterého benefitují všichni. Ale k tomu se v průběhu tohoto týdne ještě určitě dostaneme. Ekonomicky aktivní část populace za to zcela logicky očekává, že se o ni stát postará v době nemoci či stáří.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 71. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Hayata Okamuru. Neeviduji, že by se někdo hlásil s jiným návrhem na ověřovatele. Zahajuji tedy hlasování. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Bělica Josef z celého jednacího dne z osobních důvodů, Carbol Jiří z celého jednacího dne z osobních důvodů, Dvořák Jaroslav z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Hájek Jiří do 12 hodin z pracovních důvodů, Heller Šimon z celého jednacího dne z osobních důvodů, Kasal David do 12 hodin z osobních důvodů, Kolář Ondřej z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Metnar Lubomír do 13 hodin ze zdravotních důvodů, Olšáková Eliška do 12 hodin z pracovních důvodů, Potůčková Lucie z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Pražák David do 12 hodin ze zdravotních důvodů, Turček Karel z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Válková Helena z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů. Z ministrů se omlouvají: Bek Mikuláš - celý jednací den z pracovních důvodů, Blažek Pavel do 13 hodin z pracovních důvodů, Černochová Jana z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Dvořák Martin do 11 hodin a od 12.30 z pracovních důvodů, Hladík Petr z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Lipavský Jan z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Síkela Jozef z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Šalomoun Michal od 13 do 17 hodin z pracovních důvodů a Válek Vlastimil do 11 hodin z pracovních důvodů. Ještě než přistoupíme ke stanovení pořadu 71. schůze, mám zde osm přihlášených s přednostním právem. Jako první je přihlášen pan předseda Benda, následuje pan místopředseda Havlíček. A já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení, abychom mohli vyslechnout vystoupení našich kolegů. Ještě jednou vás žádám o ztišení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Návrh byl přijat. Poprosím ještě jednou všechny kolegyně a kolegy o ztišení jejich rozhovorů. Platí to i pro kolegyně a kolegy z vedení Sněmovny i pro ministry.
Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, v následujících hodinách a dnech nás čeká extrémně náročná diskuse. Budeme jednat o dvou klíčových balíčcích a já pochopitelně k nim budu vystupovat ve výrazně větším detailu. Je třeba začít aktuální situací, ve které se nacházíme, protože od toho se oba balíčky odvíjí. Je faktem, a nemá cenu si nic namlouvat, že Česká republika je ve špatné hospodářské situaci, a navzdory slibům této vlády se to nezlepšuje. Hospodářská politika v podání tohoto kabinetu není nic jiného než marketingová ekonomie. Není možné začít jinak než inflací. Kdyby nebyla inflace takováto, jsem přesvědčen, že by se s těmito důchodovými změnami nepřišlo. Je třeba si rovněž říct, kde jsou příčiny té inflace, protože to je to, co tato vláda neodchytila. A je třeba korektně i sdělit to, že tato vláda není přímým viníkem této inflace, stejně tak, jako nebyla přímým viníkem inflace vláda naše, vláda Babišova. To, že jste nám to dávali za vinu, byla vaše obrovská chyba. Vy jste, ať už cíleně, anebo nevědomostně, nerozlišili to, v jaké se nacházíme situaci, a v důsledku toho se potom ta inflace rozjela.
Děláme ho teď.
Toto není žádná důchodová penzijní reforma, která by řešila nějaký balík, který by byl v kontextu prvního, druhého a třetího pilíře. Ne, vy řeknete, my si to vezmeme na těch starobních důchodcích a třeba o ty dva gripeny koupíme víc.
Jako další vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan ministr Marian Jurečka - obě faktické poznámky.
Jsem rád, že jsme opustili téma směšnost a konzistentnost. Takže mě zajímá, jestli můžete odpovědět úplně jednoduše, jestli vy jako koalice budete jednat s opozicí o parametrech penzijní reformy ve všech různých úrovních, které to má - od průběžného systému, třetí pilíř, já nevím, co všechno, nějaká mezigenerační solidarita, další produkty a podobně? Je to legální, za mě je to nelegitimní v té chvíli, protože je velká hrozba, že když dojde k velké nedohodě, že po příštích volbách se některé ty věci mohou změnit.
Faktická poznámka pana ministra.
Já jsem jednal se zástupci opozice, jsem připraven jednat dál, hledat maximální shodu. Důchodový systém jenom od roku 2000 je v deficitu 422 miliard korun. Nemáme vyrovnaný důchodový systém.
Přečtu omluvu. Dnes od 14.45 do 21 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Skopeček. Jako první je přihlášen pan předseda Tomio Okamura a poté paní poslankyně Lucie Šafránková, která přednese stanovisko poslaneckého klubu SPD. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrh vládní pětikoalice, kterým Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Hnutí SPD tyto vládní návrhy jednoznačně odmítá. Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoliv jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let. Hnutí SPD brání a bude bránit sociální a ekonomické zájmy a práva všech současných i budoucích příjemců důchodů. Všichni se tady shodujeme v tom, že je potřeba udělat důchodovou reformu. Zásadní rozdíl je ale v pohledu na provedení této reformy.
Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych se vyjádřil k tomu, co dneska projednáváme, to znamená snížení valorizace důchodů a obecně k důchodovému systému. Chci říct, že k problematice důchodového systému jsem zde již vystupoval několikrát. Vyjadřoval jsem názory a pohledy své i názory a pohledy hnutí SPD na reformu, na nutná opatření, která v této oblasti musíme učinit teď hned a která musíme učinit také v dlouhodobé perspektivě. Vystupoval jsem zde několikrát i na schůzi, kde se v protiústavně vyhlášeném, podle mého názoru protiústavně vyhlášeném stavu legislativní nouze projednávalo vládní snížení mimořádné valorizace důchodů, na kterou už jejich příjemcům ale podle mého názoru také vznikl již právní nárok, což je podle našeho názoru také protiústavní krok, a vystupoval jsem zde i během prvního čtení této vládní novely, která bývá opakovaně a nesmyslně označována za úvodní část slibované vládní důchodové reformy. Jde o nelogický, asociální a špatně načasovaný soubor několika opatření, které mají jedno společné: zhorší příjmovou situaci a zkomplikují životy všem současným i budoucím důchodcům a nejvíce těm nejzranitelnějším, tedy nízkopříjmovým, anebo těm, kteří život celý život dřeli v náročných profesích a mají často podlomené zdraví. Opakovaně jsme toto říkali panu ministrovi Jurečkovi na několika našich vzájemných jednáních během letošního pololetí. Na těchto jednáních jsme i prezentovali své představy o tom, co by se mělo učinit v agendách, kterých se týká dnes projednávaná novela o důchodovém pojištění, tedy v otázkách nastavení řádné i mimořádné valorizace důchodů a v oblasti celkového nastavení předčasných důchodů. Nebylo na to reflektováno a já to respektuji. Je tedy vidět, že naše schůzky s panem ministrem byly ryze formálního charakteru. Až budeme mít vládní odpovědnost, pak tyto naše představy uvedeme do praxe a já se k nim ještě dnes alespoň rámcově vyjádřím, protože novináři se velmi často ptají: Co tam budete tak dlouho číst? A já si myslím, že nejde jenom o to kritizovat to, co připravil pan ministr Jurečka a tato vláda, ale říct také své představy, jak si to představujeme my, jak bychom to dělali my, až budeme vládnout, co bychom změnili, jak to podle nás tedy skutečně je. To deklaruji jako jednoznačnou i rozpočtovou prioritu hnutí SPD a jsem přesvědčen, že to rozhodně není málo. Důchody nejsou žádnou zátěží státního rozpočtu, ale naopak jeho nejdůležitější složkou, na kterou musí být peníze vždy. Je to rozdíl v chápání této složky. Jasně, že je to obrovská částka ve státním rozpočtu, ale důležité je, jestli to chápeme jako zátěž státního rozpočtu, anebo jestli to chápeme jako jeho nejdůležitější složku. Důchody nejsou, jak často slyšíme, vypláceny na nějaký dluh. Je to nárokový příjem těch, kteří si je celoživotní prací, odvody důchodového pojištění a výchovou dětí bohatě, bohatě předplatili. Prakticky ve všech ostatních výdajových položkách můžeme škrtat, mnoho z nich přímo a okamžitě škrtnout musíme, ale v důchodech nikdy. To budiž řečeno jasně. Je povinností vlády to zajistit a my jsme si toho vědomi.